Nakonec to musela vláda nařídit, ale mnozí to dělali dávno předtím, nečekali na vládu, protože věděli: V mém vlastním zájmu je mít zdravé zaměstnance a udělám všechno pro to bez vlády k tomu, abych to zařídil, a fungovalo to. Němci taky mysleli na situaci, kdy jsou přidružené společnosti nebo společnosti, které vlastní nebo kontroluje přímo či nepřímo stejná osoba nebo společnost. Podívejme se na Antivirus A a B. Kolik mají firmy času? Kalendářních, ne pracovních. Byly tam pouze tyto odlišnosti. Museli prokázat pokles předpokládaných tržeb nejméně o 50 % za dva po sobě jdoucí měsíce v období od dubna do srpna ve srovnání se stejnými měsíci v předchozím roce, to znamená 2019, nebo doložení průměrného poklesu tržeb nejméně o 30 % v období od dubna do srpna. Takže to jsme si prošli pomoc u našich západních sousedů v období březen, duben a potom únor, březen, duben až srpen (?). Platilo to pro ty společnosti, které byly ovlivněny vyhláškou omezení provozu vydanou spolkovými zeměmi v důsledku rozhodnutí spolkového kancléře a předsedů vlád spolkových států ze dne 28. října. Týkalo se to přímo ovlivněných společností, to znamená ty, které byly vyhláškami uzavřeny. Ubytovací společnosti a místa konání akcí byly taky považovány za přímo ovlivněné společnosti, protože tu činnost nebylo možné provozovat. A tam se platilo týdně. Všechny společnosti ze všech odvětví si mohou žádat, pokud měly roční obrat do 750 milionů euro - všichni živnostníci, všichni, kteří provozují svobodná povolání. Pokud vás zajímají nová pravidla, která platila pro toto překlenovací období, tak vám je rád připomenu. dokonce i záloha - se vyplácí až do výše 100 000 euro. Podívejte se na ten rozdílný přístup. U nás jsou zoufale krátké lhůty na podání žádosti. Zase se to týká zejména malých. Pošlete o den později odvody, vypadáváte z celého programu. To jsou úspory na nepravém místě. To je podle mě zcela jednoznačné. To vlastně ani není spor koalice versus opozice. Budou se platit odvody. Budou mít peníze, mohou nakupovat zboží. Dokonce se vyplácí kompenzace i společnostem, které podnikají s pyrotechnickým zbožím. To mám takovou jako zábavnou poznámku, protože byly zakázané ohňostroje. I těmto firmám se platí kompenzace, protože je to legální podnikání. Mluvíme o těch, které skutečně zasaženy byly. Samozřejmě, loni v dubnu to byla jenom teorie jak těch, kteří se tím číslem pyšnili, tak nás, kteří jsme to číslo považovali za nadnesené. Mám před sebou únorová čísla. Ale Ministerstvo financí i v roce 2021 do takzvané covidové pomoci počítá fiktivní výnos této daně, kdyby daň zrušena nebyla. Stejně tak se počítají do covidových opatření například oddlužení vybraných nemocnic, které byly zadluženy před příchodem covidu, a vláda by to musela řešit, ať by covid přišel, nebo nepřišel. A je to vlastně skoro 7 miliard, tady je v té sumě, která je o bilion menší, než vláda slibovala, započteno také. A když si podrobně projdeme ty jednotlivé položky, tak jsou tam bezesporu řádky, které plní ten slíbený účel. Je to podpora podnikání či zaměstnanosti, ono se to samozřejmě prolíná. Bezesporu je to velmi úspěšný program Antivirus C, který fungoval loni tři měsíce. Ale to byl dobrý program. Výdaje z června až března vzniklé v rámci přípravy na generování tržeb ve sledovaném období a od fixních nákladů se odečte pojistné plnění. To je ta suma. Tady podle mě vidíme jasnou inspiraci pro nový program, který připravilo MPO, i tím názvem, i stručnou charakteristikou toho programu. Ona mě sice neposlouchá, ale měla by poslouchat. V tomto případě ovšem hlasování nebylo jednomyslné - opozice to doporučila, zástupci vládních stran to odmítli. Opět inspirace v Rakousku. Není to nic, co bychom vymýšleli, nic, co bychom takhle stříleli od boku. Kompenzace je navýšena až na 10 milionů euro pro jednu společnost. Opět je tady podmínka sídlo firmy v Rakousku plus musí to být daňoví poplatníci, kteří v posledních třech letech neporušili daňové zákony a daňové předpisy a v posledních pěti letech nesměla být na společnost uvalena žádná právně závazná finanční pokuta ani ekvivalent finanční pokuty a v době podání žádosti nesmělo probíhat insolvenční řízení. Stejně jako v Německu, v Rakousku byl v listopadu a v prosinci loňského roku celostátní lockdown a podobně jako v Německu pro tyto dva měsíce měli speciální program podpory podnikatelů. Pro uzavřené provozovny, například hotely, restaurace, takže vlastně podobné řešení jako v České republice, to, co bylo uzavřeno, platilo. Jednoduché, spravedlivé, ověřitelné auditorem nebo znaleckým posudkem. Pokud měl tržby 2 miliony korun, dostal 1,6 milionu korun, a myslím, že se shodneme my, kteří známe podrobněji podnikatelské prostředí, že za 80 % tržeb se dá určitě podnikání udržet, to není nic dramatického. Není finančně vyčerpaná, není úplně na dně. Podle mě výborný program, kterým bychom se mohli inspirovat. Pořád ještě není pozdě. Každý den je později, ale pořád ještě není pozdě, dokud ty firmy dýchají, dokud ještě existují. Zaniknou pracovní místa, sníží se daně, sníží se platby sociálního a zdravotního pojištění, zvýší se výdaje státního rozpočtu na podporu v nezaměstnanosti. Pokud bych chtěl učinit nějaké závěrečné shrnutí nebo závěr, Rakousko a Německo využívají plošné programy určené pro všechny malé a střední podnikatele z různých odvětví ekonomiky zasažené krizí. Zároveň jsou tyto programy ve specifických případech doplňovány - ne nahrazovány, doplňovány - specifickou sektorovou podporou. To znamená, i vybrané sektory, na které dopad byl tvrdší než ostatní, kromě té obecné podpory všem, měly ještě speciální sektorovou podporu. Jenom připomínám ty podmínky: museli to být slušní daňoví poplatníci, nesměli mít žádný daňový delikt, nesměli být pravomocně odsouzeni k nějakým finančním trestům. To mi přijde správné. Zároveň bylo připraveno vícero programů určených pro pomoc podnikatelům ve vybraných sektorech postižených vládními krizovými a mimořádnými opatřeními v souvislosti s COVID na pokrytí provozních výdajů. Sami si můžete udělat obrázek, co bylo lepší, co bylo účinnější, co bylo efektivnější a co v konečném důsledku nakonec bylo levnější pro veřejné finance.
A logicky, kde se promítnou: promítnou se v přesčasech, ty přesčasy musím zaplatit, tím pádem mi vzrůstají náklady, ty musím promítnout do cen svých výrobků. Je to začarovaný kruh, ale tak to chodí. Reakce veřejnosti je taková, že poslanci zdržují, poslanci ANO zdržují, není to tak. Já říkám na rovinu, všichni bychom hrozně rádi měli pro naše zaměstnance více volného času, více benefitů, ale musíme na to jako stát vydělat a mít, mít na to jako firmy. Už jsme rok zavřený. Většina firem do toho dala vlastní úspory, prostředky na investice a potřebují se nadechnout a jít dál.
Omlouvám se, časomíru zapnu znovu. Prosím, teď máte slovo.
Asi jsme si nerozuměli. Tak to myšleno nebylo. To si přejeme všichni, ale zasaďme to do kontextu doby a uvědomme si, jestli skutečně v tuto chvíli tímto krokem těm zaměstnancům pomůžeme, anebo uškodíme.
Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Děkuji, pane předsedající. Opět, vaším prostřednictvím, na kolegu Juříčka. A možná ještě ke kolegovi Bláhovi.
Pan poslanec Stanislav Grospič.
Ale vidíme to na krásném případě. Děkuji.
Pan poslanec Pavel Juříček, poté pan předseda Zbyněk Stanjura. Prosím, máte slovo.
Já stále ale nechápu tu otázku, proč to musíme dělat zákonem. To za prvé. A vy si jich vůbec nevážíte, vy ještě o nás hovoříte jako o novodobých otrokářích jenom za to, že já jsem na pozměňovací návrh napsal 16 hodin v mimořádných případech, když vám hoří fabrika nebo ji máte zaplavenou, tak ji potřebujete co nejrychleji rozběhnout. A vy to neznáte. Tak co je to za zodpovědný management? Co je to za zodpovědného člověka, který nechá zničit majetek, na kterém právě ti zaměstnanci pracují?
Pan poslanec Jiří Bláha. Poté je ještě přihlášen pan poslanec Grospič s faktickou poznámkou.
Já teď budu mít trošku komplikovanější požadavek. A teď to bude trošku komplikovanější, protože my jsme plánovali 18.30 také jako kolega nebo pan předseda Faltýnek, takže pokud by prošel dneska pan předseda Faltýnek v těch 18.30, tak zařadit po něm - první varianta.
Takže buď dnes po 18.30, po tom bodu ANO - maturity.
Naprosto souhlasím s tím, že řešení maturit je zásadní, že je potřeba to téma tady otevřít. Jsem rád, že i vládní strany k tomu přistoupily a rozhodly se, ale úplně si nedovedu představit, že bychom o tom debatovali bez přítomnosti ministra školství. Takže bych prosil, pokud někdo ví, kdy pan ministr přijde, aby nám to řekl. Nicméně klíčové pro mě je, kdy tady pan ministr bude.
Pan profesor Válek, člen zemědělského výboru, nám to trošku komplikuje, nicméně pan ministr Plaga ví o tom, že se tady načítají tyto návrhy. Teď bychom na něj asi museli chvilku čekat.
Tím pádem asi nebudeme hlasovat Kateřinu Valachovou. Přečetl jsem to správně? Jak víte, já dávám prostor všem.
Děkuji. Je to sněmovní tisk 695 a v podstatě se jedná o parametry dlouhodobého ošetřovného.
Návrh byl přijat. Hlasování číslo 205, přihlášeno 93 poslanců, pro 81, proti žádný. Kdo je proti?
Prosím, paní ministryně, ujměte se slova.
Návrh zákona vychází z koncepce rozvoje kapitálového trhu, kterou schválila vláda v březnu roku 2019 a která identifikovala slabá místa českého kapitálového trhu, jež je potřeba podpořit pomocí legislativních opatření. Tato koncepce vychází mimo jiné také ze zprávy Světové banky o kapitálovém trhu v České republice, kterou jsme si nechali zpracovat, abychom získali ucelený a nezávislý pohled renomované instituce. Musím upozornit, že se nejedná o produkt související s penzijní reformou. Účet dlouhodobých investic je tedy jakýmsi zastřešujícím účtem stávajících produktů, které tuto možnost přináší. S tímto produktem lze vytvářet úspory prostřednictvím konzervativních, ale i odvážnějších investic, což je určeno pro ty, kteří jsou na počátku spořicího cyklu. Typicky se bude jednat o mladé rodiny a mladé lidi, kteří spíše hledají investice s potenciálním vyšším výnosem, byť za cenu určitého investičního rizika. Jedná se o produkt pro občany všech příjmových kategorií. Nejedná se tedy o produkt pro bohaté, jak jsem už také slyšela. To by pak musely být pro bohaté určeny rovněž produkty doplňkového penzijního spoření či životního pojištění, což nejsou, čili s takovým názorem nemohu souhlasit. Při přípravě návrhu tohoto účtu jsme se inspirovali v zahraničí v zemích s rozvinutými trhy, kde je obdobný produkt hojně využíván a pomáhá vytvářet větší zájem investorů o správu jejich úspor na stáří. Drobní investoři, kteří s investicemi do dluhopisů nemají větší zkušenosti, nejsou schopni vyhodnotit rizika a důvěřují slibovaným výnosům, které jsou mnohdy nereálné. Návrh zákona tento problém řeší tím, že rozšiřuje emisní podmínky o údaje o emitentovi, aby investor měl možnost posoudit rizikovost nejen celé emise, ale i emitenta. Emitent bude nově povinen publikovat na svých webových stránkách například informace o svém podnikatelském zaměření, délce trvání své činnosti či bude povinen uveřejnit dvě poslední účetní závěrky. Ve vztahu k této povinnosti bude zaveden dohled České národní banky, včetně možnosti uložit sankci. Kromě návrhů, které přímo vyplývají z uvedené koncepce rozvoje kapitálového trhu, obsahuje návrh zákona i další návrhy, které vyplynuly z konzultací a z požadavků praxe.
Pane předsedající, paní ministryně, kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych tady přednesl v krátkosti svoji zpravodajskou zprávu, kde bych doplnil věci, které tady již přednesla paní ministryně. Je nadále navrhováno, aby tuto rozšířenou věcnou působnost měl také stálý burzovní rozhodčí soud zřizovaný Komoditní burzou. Je to Mezinárodní rozhodčí soud při Českomoravské komoditní burze. Dále se navrhuje spojení stávajících limitů pro produkty spoření na stáří a rozšíření možnosti jejich aplikace i na nově zaváděný účet dlouhodobých investic, tak jak tady už zmiňovala paní ministryně. To je také vlastně ve spojitosti s tím, co tady říkala paní ministryně, se zavedením účtu dlouhodobých investic. Přitom pro kupujícího jsou informace o emitentovi podstatné, aby mohl investor vyhodnotit rizikovost dluhopisů, a především schopnost emitenta dostát svým závazkům.
Tady je to jasné. Pak ještě z vlastní zkušenosti můžu uvést jednu věc. Já si myslím, že opravdu, nezlobte se, ta doba k tomu ještě nedozrála.
Já už nebudu reagovat, necháme si to asi na třetí čtení. Jenom připomenu, že to není povinnost, je to možnost. A pak jsme tady neřekli ještě ty příklady toho, že je tady celá řada pacientů, kteří berou po několik let ty samé léky. To mně přijde, že aspoň z mého úhlu pohledu je to pro mě nepřijatelné takhle se na tu věc dívat.
Cítím svoji povinnost v tuto chvíli promluvit. To je naprosto zásadní věc, se kterou máme bohaté zkušenosti, jak se dá vydávání léků poškodit. Vážení poslanci, to je ta největší a nejhrubší chyba, která může být! A samozřejmě posílání léků je ohroženo tím, že my vlastně máme naprosto striktní předpisy, jak který lék má být uchováván. Něco musí být v chladu, něco musí být v denní teplotě, nebo se to zkazí. A to všecko ty přepravní služby nezajistí.
To je formální, že pak už si chodí nebo nechodí k doktorovi, že to je zbytečné. Já to ještě řeknu z jiné strany.
Nyní s přednostním právem jako zpravodaj pan poslanec Rostislav Vyzula a připraví se pan poslanec Daniel Pawlas.
Chápu tady všechny ty obavy, nicméně mně by se to osobně v určitých případech celkem líbilo, ale musíme to zajistit tak, aby to bylo opravdu bezpečné, protože ta záměna je nebezpečná. Ale o tom se budeme bavit později. Chtěl bych jenom připomenout, že tato novela zákona původně chtěla navodit dvě změny. Takže to byla jedna věc. A druhá věc byla poněkud upravit ty záležitosti kolem konopí.
Budeme mít méně uživatelů? Bude to stát méně peněz? To je víceméně všechno a jen taková malá drobnost. Dokážete si prosím představit rostliny koky v botanických zahradách, které nejsou dostatečně hlídány? Já už vidím ty nálety na sklizeň. Sorry, ale tohle fakt nemůžu podpořit a dál se k tomu budu vyjadřovat ve třetím čtení. Díky za pozornost.
Připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny.
Děkuji, pane předsedající.
Další vystoupí v podrobné rozpravě pan poslanec Adam Vojtěch, připraví se paní poslankyně Věra Adámková. Paní poslankyně Věra Adámková vystoupí v podrobné rozpravě a připraví se pan poslanec David Kasal. Prosím, máte slovo. Děkuji. Pan poslanec Tomáš Vymazal, poslední přihlášený do podrobné rozpravy. Děkuji, končím podrobnou rozpravu.
Jenom krátké shrnutí. Nebyl podán žádný návrh na zrušení nebo zamítnutí a bylo podáno nebo přihlásili se zatím k 17 pozměňovacím návrhům.
Dalším bodem je Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministr zdravotnictví Petr Arenberger. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.
Jeho cílem je přispět ke zlepšení fungování systému veřejného zdravotního pojištění, a to v rámci mnoha oblastí. Důvod, proč je tato novela občas nazývána také jako správní novela, je ten, že je v ní navržena nová úprava přezkoumání podmínek pro úhradu zdravotních služeb. Tato úprava sjednotí proces rozhodování zdravotních pojišťoven, zrychlí řízení a zlepší procesní postavení pojištěnců. Návrh má dále za cíl zvýšit dostupnost zdravotnických prostředků, a to prostřednictvím aktualizace úhradových skupin zdravotnických prostředků předepisovaných na poukaz a aktualizaci úhradové regulace ortodontických výkonů a stomatologických a ortodontických výrobků. Z dalších oblastí mohu připomenout také zvýšení dostupnosti vysoce inovativních léčivých přípravků a léčivých přípravků pro vzácná onemocnění, kterého bude dosaženo zjednodušením vstupu léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely do systému úhrad z veřejného zdravotního pojištění. Proto ministerstvo a Státní ústav pro kontrolu léčiv již zahájily sérii jednání se všemi dotčenými stranami, zejména pacientskými organizacemi, odbornými společnostmi a pojišťovnami tak, aby byly prováděcí dokumenty včas připraveny před účinností této novely. Dopady na systém veřejného zdravotního pojištění lze za všechny zmíněné oblasti odhadovat ve výši cirka 350 milionů korun v prvním roce účinnosti a v nižších stovkách milionů v letech následujících. Návrh byl projednán výborem pro zdravotnictví, který k němu přijal řadu pozměňovacích návrhů, které se podobně jako návrh samotný zaměřují na různá témata, od rozšíření úhrady pro některá očkování až po úpravu stanovování úhrad léčivých přípravků. Ne všechny pozměňovací návrhy projednávané výborem Ministerstvo zdravotnictví doporučovalo, ale velkou většinu z nich lze považovat za prospěšnou a vylepšující předložený vládní návrh. Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, těším se na pokračování debaty o návrhu a o případných pozměňovacích návrzích a věřím, že jeho prostřednictvím společně přispějeme ke zlepšení fungování systému veřejného zdravotního pojištění ve prospěch pojištěnců.
Já vám děkuji. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro zdravotnictví jako výboru garančnímu.
Poslední pozměňovací návrh se týká opět oblasti řekněme elektronizace digitalizace, ale v tom negativním slova smyslu vychází z nějaké dlouhodobé debaty a z praxe Státního ústavu pro kontrolu léčiv, kdy SÚKL opakovaně řeší podněty a správní řízení ve smyslu nelegálního prodeje léků skrze internetové stránky, které buď jsou padělanými léky, nebo jsou léky na recept, které jsou takto volně prodávány pacientům, každopádně jsou to léky, které mohou pacienty ohrozit přímo na zdraví. Týká se to například různých anabolik a podobně, která jsou řekněme k dostání na internetu, ovšem nelegální cestou. Děkuji, pane předsedající. Já budu velmi stručný. Určitě ještě o tom povedeme debatu, ale musím tady uvést na pravou míru to, co říkal ctěný kolega Milan Brázdil. Není to tak, jak říká. A souhlasím s tím, že bez lékárníků to možné samozřejmě není a nikdy ten návrh ani takto nebyl myšlen. Ten návrh samozřejmě počítá s tím, že to může dělat pouze lékárna a pouze lékárník, vysokoškolsky vzdělaný farmaceut.
Přihlásím se k němu samozřejmě ještě v podrobné rozpravě. Druhý pozměňovací návrh, ke kterému se hlásím a který také předkládám s kolegou Petrou Třešnákem, se týká vlastně srovnání toho, co je u nás hrazeno z veřejného zdravotního pojištění s jinými zeměmi EU, a týká se to porodních asistentek. To neplatí, jde-li o porodní asistentky." Co to znamená bez indikace lékaře? Zejména to pomůže právě s předcházením potíží s kojením a případně i s nějakými dalšími nejistotami či komplikacemi. Takže je to jakýsi soulad se západní Evropou a je to něco, co je také založeno na mnohaleté evidenci, mnohaletém výzkumu, a já bych zdůraznila, že je to také založeno na přáních žen. Bylo to usnesení výboru, kde jsem byla velice ráda za to, že to kolegové a kolegyně schválili na náš návrh, nicméně ta metodika přišla až dneska, před chvílí, před pár hodinami, a i takto narychlo jsme viděli, že tam je řada jaksi nášlapných min. Když to shrnu, budu se ještě hlásit k těm dvěma pozměňovacím návrhům, ale velmi, velmi apeluji na to, abyste zvážili jejich opodstatněnost. U pacientských organizací jde opravdu o to, abychom zbytečně neomezili přístup těch organizací, které se už osvědčily. Děkuji za pozornost.
Prosím, máte slovo.